Práva vlastníků pozemků podél tratí je třeba rovněž respektovat, neboť v posledních dekádách mohli v dobré víře hospodářsky využívat těchto pozemků a necitlivý zásah kácení by jim zejména s ohledem na drastický pokles ceny dřeva v důsledku kůrovcové kalamity způsobil nezanedbatelné škody. Senát se proto domnívá, že krátkodobým legislativním řešením je přijetí novely bez inkriminované věty. Novelizované znění by i tak umožnilo provozovatelům dráhy zasahovat v odůvodněných případech ohrožení. Také stojí za úvahu to, na co upozorňuji sami strojvůdci. Zatímco v Německu dochází v případě meteorologického varování před vichřicemi k zastavení železniční dopravy s ohledem na bezpečnostní rizika, v České republice jsou strojvůdci nuceni jezdit i v rizikových povětrnostních poměrech. Druhý pozměňovací návrh se týká zacházení s osobními údaji. Do ní se povinně shromažďují jednak údaje, které nemají charakter osobních údajů, a které jsou tím pádem bezproblémové a je užitečné, aby byly centrálně evidovány. Za druhé však navrhovaná úprava rovněž přikazuje, aby se do této centrální databáze terminologií návrhu zákona informačního systému jednotných jízdních dokladů od dopravců a prodejců jízdních dokladů plošně zasílaly údaje o lidech, kteří s nakoupenou jízdenkou cestují, a rovněž o těch, kdo jízdenku nakoupili. Obsahem návrhu Senátu je vypuštění povinného shromažďování řady údajů o kupujících jízdenek z této centrální evidence, a to osob fyzických i právnických. Senát však neshledal skutečně žádný důvod, aby se centrálně evidovali ti, kdo jízdenky nakupují. Připomínám, že na evropské úrovni se s ohledem na soukromí občanů debatuje o zrušení tzv. systému PNR - Passenger Name Records, tedy systému, který takto shromažďuje osobní údaje o cestujících aerolinek. Původní účel, poměrně silný, konkrétně ochrana před terorismem, neobstál v očích Evropského soudního dvora zejména pro svou plošnost a nezacílenost. Zkrátka se pro jistotu sbírala data o všech.
Žádný jiný ukazatel tam prosím není. Vláda tak postupuje v duchu přísloví, aby se vlk nažral, rozuměj, aby bylo v novinách pěkné PR, jak se pomáhá rodinám, a vlk zůstal celý, rozuměj, aby se moc neutratilo. Velká část Poslanecké sněmovny naopak od začátku prosazovala rovný přístup ke všem rodičům, kteří zmiňovaný nárok ze zákona mají. Naposledy nás ale nebylo dostatek. Dnes je nás tu opět velká část, a doufejme, že už i většinová, která chce stále to samé. To jim bude logicky zamítnuto, a proto se po absolvování příslušného správního řízení budou moci obrátit na Ústavní soud a podat ústavní stížnost na neférové zacházení. To vyplývá právě z toho, že zákon porušil pravidlo zákazu retroaktivity a porušil právní pravidla během hry. V průběhu hry, opakuji. Závěrem, dovolte mi krátké stanovisko Občanské demokratické strany. Pokud dnes neprojde senátní verze, podpoříme i tu původní vládní, protože rodiče nechceme o zvýšený příspěvek připravit. Rozhodnutí Ústavního soudu nemůžeme samozřejmě ani my, stejně jako nikdo tady v sále dopředu předjímat. Protože ale zjevně hrozí, že Ústavní soud může případnou vládní verzi novely zákona o státní sociální podpoře nebo její části zrušit, chceme předejít další právní nejistotě a hrozícímu zmatku s vyplácením zvýšeného rodičovského příspěvku. Pokud tedy dnes neprojde senátní verze a Sněmovna a následně prezident potvrdí verzi vládní, rozhodli jsme se okamžitě poté podat novelu, která do zákona spravedlivý a rovný přístup vrátí. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych dnes poděkovat Senátu, který vrátil návrh zákona o státní sociální podpoře zpět na Sněmovnu. KDU-ČSL podala pozměňovací návrh k návrhu tohoto zákona na Sněmovně, který bohužel neprošel, a v důsledku jeho nepřijetí tak bylo diskriminováno 70 tisíc rodin. To číslo je velice důležité, již tady dneska několikrát zaznělo, je to 70 tisíc rodin, 70 tisíc domácností, které byly vyčleněny z tohoto návrhu o podpoře rodičovského příspěvku. Důvodová zpráva navrhovaného zákona říká, že je potřeba ocenit péči o malé děti, a přitom některé rodiče z tohoto ocenění vylučuje. Dalším bodem důvodové zprávy je to, že je potřeba pružně reagovat na možnost slaďování rodinného a pracovního života, a to i v oblasti dávkové podpory rodičů pečujících o malé děti. A přitom navrhovaný zákon trestá ty rodiče, kteří vyčerpali příspěvek dříve a začlenili se na trh práce. Tady bych chtěla poukázat na to, že příspěvek vyčerpali dříve často právě ti rodiče, kteří se začlenili na trh práce a odvádějí daně do naší státní kasy. Chtěla bych zdůraznit, že paní ministryně dnes řekla, že rodiny si zaslouží jistotu, a já myslím, že o tom nikdo nemáme pochyb. Proto vás dneska prosím a žádám, abychom tu jistotu odhlasovali pro všechny ty, kteří vychovávají děti mladší čtyř let, přestože příspěvek už vyčerpali. Také pečujeme, že to jedné z maminek doplatíte. Ty mají smůlu, že dnes nebyly na Sněmovně? Nebo se na vás mohou také obrátit? Pokud ano, budeme je za vámi rádi posílat.
Děkuji a zatím poslední přihlášená do rozpravy je paní poslankyně Richterová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené přítomné paní ministryně, vážený pane senátore, kolegyně, kolegové, já bych se ráda velmi stručně vyjádřila k tématu, jehož jsme byli všichni rukojmími poslední rok. V podstatě jsme rukojmími té důvěry veřejnosti, že nějakým způsobem reprezentujeme správu této země i my, kteří jsme v opozici, i my, kteří reálný vliv nemáme. A i na příkladu schvalování rodičovského příspěvku je vidět, jak nepředvídatelné je tady rozhodování, kolik slibů je dáváno planě a jak těžké je říkat, že se na něco dá v politice spolehnout. My jsme zkrátka teď v situaci, že něco, na čem v celé Sněmovně je široká shoda, že rodičovský příspěvek je třeba zvýšit, se schvaluje až na úplně tu nejposlednější chvíli. Lidé jsou do poslední chvíle v nejistotě a namísto toho, aby to prošlo v klidu před nějakým tři čtvrtě rokem a aby byly dostatečné informační materiály, aby pracovníci a pracovnice úřadu práce věděli, co mají lidem říkat, aby měli dostatečné podklady i oni, jak informovat lidi, tak namísto toho všeho na některých pracovištích jsou až do poslední chvíle v naprosté nejistotě.
Podle předkladatele je navíc jediným důvodem centrální evidence kupujících jízdenek to, aby měli možnost uplatnit práva z přepravy. I dnes je totiž možné nakupovat online jízdenku anonymně u většiny dopravců a rovněž se nakupuje a cestuje anonymně při nákupu fyzické jízdenky na pokladně. A i dnes je samozřejmě možné reklamovat práva z přepravy, a to pouze na základě předložení jízdního dokladu. Ztotožnění reklamujícího je pak obvyklé právě při tomto úkonu reklamace pro kontakt při reklamačním řízení. Uzavírám, že důvody pro centrální evidování kupujících jízdenek dle Senátu nejsou jednoznačně dány, a je třeba tedy dbát na zásadu minimalizace zpracování osobních údajů vtělené do legislativy na ochranu osobních údajů, ale ta je v podstatě vtělením ústavní zásady minimalizace zásahů veřejné moci do života občanů, kterou máme zakotvenou v Ústavě. Žádám vás proto, dámy a pánové, o laskavé posouzení změn navržených Senátem a doufám v jejich férové posouzení.
Máte zájem o vyjádření k tomuto bodu, či nikoli? Pak zde byl zpravodaj výboru pro bezpečnost pan poslanec Marek Novák.
Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Ráda bych se vyjádřila ke změně, kterou v novele zákona o drahách udělal Senát. Při této diskusi jsme se všichni shodli, že kácení dřevin v ochranném pásmu drah je zcela nezbytné. Nevím, jestli kolegové ze Senátu měli tyto informace. Cílem navržené úpravy je zejména chránit bezpečnost cestujících a obsluhy vlaku, protože po pádu stromu do kolejiště to znamená samozřejmě ohrožení životů, zdraví, bez jakéhokoli nároku na odškodnění. Stejně tak problematika jednotného jízdného, která je v současnosti velkým problémem, a to hlavně po nedělním nástupu platnosti nového grafikonu vlakové dopravy, kdy výkony po Českých drahách převzali soukromí dopravci na dálkových spojích i v regionech. Tady doufám, že si Ministerstvo dopravy a kraje uvědomují, že si vzalo za rukojmí nevinné cestující. A divím se krajům, které mají většinově schválené standardy kvality veřejné dopravy, že si nezjistily, jestli jimi vybraní dopravci mají dostatečný počet vozového parku splňujících tyto standardy. Také musím konstatovat, že bylo chybou, a v těchto dnech se to i ukazuje, že Ministerstvo dopravy v novele, která je součástí zákona o dráhách, je to zákon o veřejných službách v přepravě cestujících, nevyslyšelo požadavky, které požadujeme a na které jako strana upozorňujeme dlouhodobě, a to na neexistující implementační plán liberalizace trhu osobní železniční dopravy na přechodné období, jak stanovuje čtvrtý železniční balíček. Mohli jsme si odpustit a ušetřit cestujícím problémy, kterým v současnosti čelí. Závěrem bych vás všechny, kolegyně a kolegové, chtěla poprosit o podporu poslanecké verze zákona o dráhách. Děkuji za pozornost.
Nepodíval jsem se vpravo.
Já vím, že jste zvyklý se dívat vlevo, ale občas doprava neuškodí. Žádný argument pro to není. Žádný racionální argument pro to není. Jsem si skoro jistý, že ti cestující budou zahrnováni spoustou akčních nabídek od všech dopravců, kteří budou mít ta data k dispozici. Neexistuje jediný racionální důvod. Velmi často tady říkám, že stát se chová jako nenasytný otesánek. Zkuste mi, pane ministře, vysvětlit, k čemu ta data ten dopravce potřebuje. Abyste mi řekl, k tomu, aby se opakovaně nejezdilo na elektronickou jízdenku, tak to je úplná blbost. Omlouvám se. Zeptejte se někoho, kdo napsal aspoň jednoduchý program, jak je to složité, nebo jak je to jednoduché tomu zabránit. Takže přestaňte konečně sbírat další a další data o našich občanech. Opakovaně se to stalo. Nebo plánujete, že když si přijdu koupit na pokladnu, tak budu taky dávat občanku a budete shromažďovat i čísla? Jaký je rozdíl mezi papírovou jízdenkou a elektronickou? Proč vůbec chcete ta data nadále schraňovat? Místo abyste dávno prosadil jednotný jízdní doklad, tak jako náhražku budete sbírat další a další data.
A nyní tedy už pan poslanec Kolovratník.
Opak je pravdou! Návrh na vrácení zákona s pozměňovacími návrhy podpořilo 56 senátorů, přičemž žádný ze senátorů nebyl proti. To svědčí o významné podpoře senátorů napříč senátorskými kluby. Ale to jsou dopady, které se týkají toho vládního návrhu, který přeci nebyl vůbec přijat. Jenomže ono to dopadlo úplně naopak. Já tedy věřím, že Poslanecká sněmovna bude tyto odpovědné návrhy akceptovat.
Já tedy otevírám rozpravu a nemám nikoho přihlášeného, takže se podívám, zdali se někdo hlásí. Nikdo se nehlásí, takže já rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? Ještě přečtu jednu omluvu, než tedy poslanci se shromáždí. Nyní přistoupíme k projednávání posledního tisku vráceného Senátem a jedná se o návrh zákona, kterým se mění zákon číslo... Senát vrátil návrh zákona s pozměňovací návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Pane ministře, máte slovo.
Ještě jednou dobrý večer. Návrh zákona byl následně 4. prosince projednán Senátem, který svým usnesením rozhodl vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem rušícím zmíněné ustanovení týkající se vzdělávání soukromých veterinárních lékařů.
Jinak jenom připomenu, protože jsem to nezopakoval, ten návrh pana poslance Pavla Kováčika. Takže nejprve při hlasování ve Sněmovně, abych to řekl lidskou řečí, podrazila 70 tisíc maminek, nebo rodičů, například samoživitelů s malými dětmi. Takže nejprve podrazí maminky samoživitelky, které musely nuceně do práce. Takže podraz na obě dvě strany. Během 24 hodin paní Maláčová udělal opět ten obrat a to, co platilo včera nebo před pár hodinami, už najednou neplatí. Takže to je politika ČSSD, takže už se v tom nikdo nevyzná. Je to totální galimatyáš. Takže opět se potvrzuje, jak to funguje ve vládní koalici A v podstatě v závěru bych to jenom shrnul. To mi připadá opravdu jako odporný sociální program. Nezlobte se na mě. Abyste nepodporovali ty parazitující na sociálním systému. Takže je to koalice hnutí ANO, ČSSD, KSČM. Na jednu stranu říkají, jak jsou sociálně citliví, ale oni nejsou sociální, ale asociální. A hlavně je to ČSSD problém. Je to problém ČSSD. Vy máte ministra práce a sociálních věcí. Máte prostě jiný program, jiné dohody, v pořádku. Takže to je v pořádku. Máme jiné názory, to je v pořádku. Ale to, co tady předvádí ČSSD, to si myslím, že zasluhuje skutečně mimořádnou pozornost. Mimořádnou. To přece není to, co očekávají občané - stabilitu, aby mohli státu věřit, aby se mohli opřít o stát ti slušní pracující lidé. To je prostě šílená situace.
Ještě než dám slovo panu poslanci Bauerovi, s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Petr Dolínek. Prosím, máte slovo.
My jsme nehlasovali pro populistický návrh paní poslankyně Valachové, který zvyšoval o tři miliardy platy učitelů. Vy jste tady buď nebyl, nebo jste spal, nebo nevím, co jste tady dělal, ale my jsme hlasovali naopak pro ještě větší zvýšení, než navrhovala paní poslankyně Valachová! Co to tady lžete? Co si vymýšlíte? Vždyť se podívejte do těch záznamů. Vy už jste fakt zoufalí úplně. Takže my jsme nehlasovali pro paní Valachovou z jednoduchého důvodu. Takže my pro váš návrh jsme hlasovat nemohli, protože to byl populismus nejhlubšího zrna. Takže pro vás jsme nehlasovali, ani bychom nehlasovali znovu pro váš populistický návrh vaší poslankyně Valachové. Nechtěl jsem mluvit ani o paní poslankyni Valachové, ale na tento, řekl bych, neadekvátní, nekorektní útok musím okamžitě odpovědět.
Bohužel jsme ten spor tady v Poslanecké sněmovně prohráli. Já odmítám ty první věty paní ministryně, kterými vždycky ten zákon uvádí, že je to zákon, který má ambici snížit spotřebu alkoholu, cigaret a hazardu. Není to pravda. Už samotný ten název zákona ukazuje, k čemu má sloužit. Ten zákon má sloužit k dalšímu brakování peněženek daňových poplatníků. Vládě nestačí vybrakovat rezervy, teď bude rozprodávat státní hmotné rezervy, bude brakovat rezervy pojišťoven a chce si sáhnout i do kapes daňových poplatníků. Proto prosím, když už jsme to s levicovou vládou v Poslanecké sněmovně prohráli a daně se zvyšovat budou, podpořme alespoň verzi, kde to zvýšení nebude tak vysoké. Paní ministryně argumentuje inflací, to je hrozně kouzelné.
Dámy a pánové, já bych při této příležitosti rád osvěžil vaši paměť u velmi důležitého dokumentu, kterým je programové prohlášení vlády, v tomto případě v oblasti financí, kde se vláda zavazuje, jak se bude chovat celé volební období. Změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze několika málo souhrnnými novelami, a to" - prosím zpozorněte - "a to s dostatečným odkladem účinnosti." Tady nezbývá, než konstatovat, že vláda by do vysvětlivek měla dát, že dostatečný odklad účinnosti u daňové legislativy jsou dva týdny. V tom jsou ještě vánoční svátky, ale vláda pravděpodobně pokládá dva týdny za dostatečný odklad účinnosti. To je možnost číslo jedna. Citace druhá, velmi kratičká věta: "Ctíme princip daňové neutrality." Všichni víme, co je to daňová neutralita. Když někde něco zvýším, tak to jinde snížím, abych měl na konci nulu. Paní ministryně tady dokonce několikrát vyčíslovala, jaký to bude mít dopad do vyšší daňové kvóty i do vyšších příjmů státního rozpočtu. Takže nectíte princip daňové neutrality. Vy v programovém prohlášení slibujete, že podnikatelům v rámci předvídatelného čitelného prostředí zajistíte dostatečnou legisvakanci, a pak neváháte a nestydíte se jim poskytnout pouze 14 dní. Takže v tomhle případě si dovoluji mít první dotaz na paní ministryni, a myslím, že před hlasováním bychom si ještě odpověď zasloužili. Proč, když v tolika jiných případech se odvolává na programové prohlášení vlády, proč v tomto případě své programové prohlášení vláda vědomě porušuje a vůbec jí to nevadí? Jednoduché vysvětlení. Například - nebereme programové prohlášení vážně. Potom nechápu, proč zase v jiných případech se vláda na to programové prohlášení odvolává. Nevím, týká se to podrozvahových účtů, ke kterým nemám přístup, ale prostě nedokážu spočítat ten rozpočtový dopad a myslím si, že tu informaci od Ministerstva financí bychom si zasloužili. Protože pokud Ministerstvo financí k tomu pozměňovacímu návrhu má nějaké stanovisko, tak zcela jistě má spočten ten dopad. Jinak stanovisko poslaneckého klubu je velmi jednoduché. Kdybychom měli volbu mezi tím, že se neschválí nic, a senátním návrhem, tak chceme to nic a odmítáme senátní návrh. Pokud by tento návrh neprošel, je naprosto vyloučeno, že bychom hlasovali pro sněmovní verzi. Děkuji za pozornost.
Všechna moc pochází z lidu, tím bychom se měli řídit. Když to tady sociální demokracie dnes odhlasuje špatně, tak jim to voliči samozřejmě sečtou. A tím vyhrožováním soudy bych trošku brzdil, protože se to v České republice rozmáhá.
Pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Jurečka.
Nemíním si nechat líbit tyto lži, tyto sprosté pomluvy, a zásadně se proti nim ohrazuji. Omluvu od vás nechci, za to mi nestojíte. O tu se soudím s vaším páníčkem.
Pan poslanec Jurečka, pan poslanec Skopeček, pan poslanec Birke a pan předseda Hamáček budou mít faktické poznámky v tomto pořadí. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Já dvě faktické poznámky. Na opravdu neférovou lež pana kolegy poslance Ondráčka. Ukažte mně to, pane kolego. Nikdy jsem to tady neřekl.
Následuje faktická poznámka pana poslance Skopečka. Prosím, máte slovo.
Já se chci zastat Aloise Rašína, kterému vděčíme za to, že máme českou korunu. Není to tak dlouho, co tato Sněmovna přijala usnesení, ve kterém tuto úctu vyjadřujeme. Považuji za úplně neuvěřitelné spojit Aloise Rašína s jedním z největších komunistických zločinů, kterým byla měnová reforma.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tohle nikam nevede. Já znovu opakuju, to není o tom, kdo začal, kdo nezačal, ta debata nikam nevede, nikam se to neposouvá, dostává se to do osobní roviny, jestli vás to baví, všechny...
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova?
Jen bych chtěl prosím apelovat na to a upozornit, že podpora rodin a to, jestli se najdou peníze ve státním rozpočtu, je pouze a jenom otázka priorit.